Jsem ráda, že jsme projednali insolvenční zákon, ovšem tam je velkou otázkou, zda skutečně pomůže, zda skutečně bude reálná šance na nový start u více lidí, nebo jestli nakonec praxe ukáže, že ty změny nejsou dostatečné. Ráda bych v tomto závěrečném příspěvku k projednávání státního rozpočtu upozornila, že nejde jenom o to, kam dáme jaké peníze, do jaké rozpočtové kapitoly, ale že jde zejména o to, jak potom reálně ty programy fungují a jak nám funguje podpora takového chování, jaké je žádoucí. Slyšeli jsme tady už číslo 60 miliard korun na podporu udržení bydlení za posledních pět let. A zase je otázka - mají tyhle miliardy výsledek? Jak vyhodnocujeme, jak náš systém sociální podpory funguje u lidí, kteří jsou v exekucích nebo kteří mají velmi nízké mzdy? A to je něco, čeho jste si možná, vážené kolegyně, vážení kolegové, v poslední době povšimli, v médiích o tom bylo poměrně podrobně referováno. Paradox je ten, že to je úplně stejná částka, jako kdyby ta rodina se nepokoušela ani do práce chodit. Takhle přece nemůžeme jako stát motivovat lidi, aby se pokoušeli legálně pracovat jinak než za minimální mzdu! Shrnuto a podtrženo, tím, jak je to nastaveno, tím, jak jsou dnes nastaveny nezabavitelné částky, jak je dneska nastaveno životní minimum, tak náš stát trestá za aktivitu. Klienti úřadu práce to takto jednoznačně vnímají. A my vedle toho, že budeme jako Sněmovna hlasovat důležité pozměňovací návrhy k rozpočtu, budeme hlasovat celkový státní rozpočet, tak bychom měli vedle dílčích zlepšení typu podpory datových schránek, vedle alokování adekvátních peněz na sociální služby, to je také pozměňovací návrh, který předkládám za Piráty, jsou tam další pozměňovací návrhy směřující k sociálním službám, ty také podporujeme, vedle tohoto všeho pro fungování naší společnosti, pro pocit spravedlnosti je naprosto nezbytné, abychom v příštím roce si tady mohli říci, že pokud člověk pracuje, tak si může dovolit třeba dostat předvánoční odměnu, což dnes bohužel v případě těch 860 osob, které jsou v exekucích, tak většinou není, a to je úplně postavené na hlavu! Děkuji vám za pozornost, kolegyně a kolegové.
Děkuji, paní poslankyně. Dále vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Podal, připraví se pan poslanec Výborný.
A nyní bych pokračoval. Víte, já bych hrozně nerad, aby berušky sedmitečné nahradil kůrovec. Viděl jsem to na jižní a severní Moravě, kde už tomu tak je. Odborníci, kteří podporují tento můj návrh, ať už to je pan ředitel Zerzáň, ať už to je pan Ing. Fojt, Mendelova univerzita Brno, ti všichni říkají: teď je to u nás na Moravě, ale čekejte to příští rok v českých krajích. Toho já se bojím, protože jsem tam ty lesy viděl, a hrozně nerad bych, aby se taková hrůza objevila i u nás. Oni to zdůvodňují: V důsledku sucha hynou veškeré dřeviny. Oslabené porosty nejsou schopny přirozeně čelit hmyzím škůdcům a české lesy jsou vystaveny největší katastrofě v historii. V současné době je napadeno lýkožroutem smrkovým až 20 milionů metrů krychlových stojících smrkových porostů. Jediným efektivním a účinným opatřením je včasná a rychlá asanace napadených stromů. Pak už jim zbude jenom ta tráva. Takže já vám děkuji všem.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, jsem v poměrně složité situaci udržet vaši pozornost v době těsně před obědem. Jako pedagog, kantor, vím, že ty hodiny právě před polední pauzou byly vždycky nejméně efektivní a pro učitele nejvíce složité, ale přesto se pokusím vás poprosit o chvíli pozornosti. Nejprve bych rád upozornil, ač to tady už zaznívalo, ale považujeme to i my jako poslanci klubu KDU-ČSL za klíčové a důležité při projednávání tohoto státního rozpočtu, a to je nebezpečí kolapsu sociálních služeb v příštím roce v České republice. Tento objem financí je ale nedostačující, neboť nezohledňuje výpadek financování z evropských zdrojů v rámci tzv. individuálních projektů. Ministerstvo práce a sociálních věcí tuto částku na pokrytí deficitu nárokovalo, avšak v návrhu státního rozpočtu není zohledněna.
Závazek jsme přijali, dokonce bylo řečeno, že je na tom široká shoda, a nemá cenu se v těchto věcech podle mě dneska tady tlouci po hlavě. To, že někdo dává nějaký důraz na jednu věc, druhý na druhou, to by teď nemělo být předmětem nějakého obrovského dramatického sporu.
Děkuji za dodržení času faktické poznámky. Pan poslanec Ferjenčík, připraví se paní poslankyně Valachová, dále v pořadí paní poslankyně Černochová a Gajdůšková, všechno faktické poznámky.
Děkuji za slovo. Takže my naopak jako Piráti bychom podpořili pomalejší nárůst výdajů na zbrojení, protože se obáváme, že to nemusí být dobře vynaložené peníze.
Prosím, máte slovo.
Fakticky. V roce 2015 jsme neměli ani silné školské rozpočty, žádnou profesní podporu učitelů a neměli jsme ani spravedlivé financování škol. Upřímně si myslím, že všichni víme, že do roku 2015 tady řádil politicky kdekdo, ale opravdu to nebyla sociální demokracie, kdo způsobil podfinancování českého školství. Neudělala jsem to, nepolitikařila jsem a to se neodpouští.
Paní poslankyně Jana Černochová, připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková.
Děkuji, pane místopředsedo. Možná si oživme paměť. Víte, co je, pane kolego, to nejabsurdnější?
Já bych rád poprosil kolegy po mé levé ruce, jestli by mohli trošku ztišit svůj projev.
Děkuji. Za druhé. Já nechci, aby se tady střílelo.
Děkuji za dodržení času. Připraví se s faktickou poznámkou pan předseda Petr Fiala.
Dobrý den. Já se k financování školství a podobným věcem vyjádřím v řádné debatě, kam jsem se přihlásil, jestli se na mě dostane. Ale teď bych rád řekl jednu věc, a sice k paní poslankyni Valachové vaším prostřednictvím.
Vážený pane předsedající, budu reagovat faktickou poznámkou na vystoupení pana poslance Ferjenčíka částečně a hlavně na vystoupení paní poslankyně Gajdůškové. Tak to přece nikdy nikde není. Obrana je jedna z klíčových priorit každé země. To je absurdní, nepřípadná, nesmyslná debata.
Vracíme se zpátky do rozpravy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, po debatě o obraně teď mám příspěvek, který se pokusí upřít naši společnou pozornost někam trochu jinam. Bylo to takové pravolevé střetávání se. A něco z toho je i v podstatě velmi levné efektivní opatření, ale k tomu se dostanu. Na úvod bych ráda po všech těch slovech, která jsme tady oprávněně slyšeli o tom, co nefunguje, připomněla i něco, co funguje. A ráda bych jenom stručně upozornila na pár zpráv z organizace, která předkládá systémové podněty, zvyšuje pocit spravedlnosti lidí, důvěru v to, že jako stát nejsme úplně marní, že máme nějakou dobrou vyhlídku.
Pro nás, sociální demokraty, jsou investice do lidí tím nejdůležitějším a efektivita a dostupnost veřejných služeb, jako je školství, zdravotnictví, veřejná doprava, ale i ty bezpečnostní složky, jako hasiči, policie, nejen zárukou kvality života společnosti, ale i svobody a kvality každého jednoho občana. Proto bych si představovala více peněz na platy zaměstnanců ve školství, v sociálních službách, rodičovský příspěvek navýšený už nyní a ne s tím časovým odkladem, masivnější podporu dětí, zejména z neúplných rodin, zvýšení důchodů především tam, kde senior, seniorka zůstávají sami a dostávají se skutečně do velmi tristních finančních situací. Mnohem více peněz by bylo potřeba do oblasti, kterou spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. A přiznávám se, že se mi také nelíbí a nebrala bych z oblasti ochrany životního prostředí. Paní poslankyně Černochová zde mluvila o tom, jak je potřeba přidat na obranu. Dámy a pánové, na to máme? Nemáme v desítkách milionů pro děti a miliardy máme do obrany? A já znovu říkám, pro mě jsou nejdůležitější děti. Naší historii České republiky od Jiřího z Poděbrad i pozici České republiky v mezinárodním společenství by mnohem více slušely mírové iniciativy nebo plnění našich závazků vůči mezinárodnímu společenství, vůči NATO i v podobě zapojení našich specialistů tak, jak tomu bylo v nedávné minulosti, chemiků, lékařů, ženistů. O číslech už zde byla řeč, jak plníme tento mezinárodní závazek. Ale to už bych byla velmi dlouhá. Takže vážené paní poslankyně, páni poslanci, přimlouvám se o podporu usnesení, které je navrženo jako doprovodné usnesení k financování školství. Dále o to, abychom podpořili pozměňovací návrhy na oběd do škol a podpořili dětské a mládežnické organizace sdružené v České radě dětí a mládeže. Věřím, že rozpočet, který dneska nebo v nejbližších dnech přijmeme, bude skutečně rozpočtem vybalancovaným, který zajistí ty nejdůležitější potřeby lidem v této zemi. A my se jako sociální demokraté určitě budeme snažit, abychom i v průběhu roku a v rozpočtu pro příští rok skutečně jasně řekli, co je prioritou pro budoucnost naší země.
Prosím, máte slovo.
Ono na to opravdu nejde nereagovat. Protože já mám pocit, že paní kolegyně Gajdůšková vaším prostřednictvím přistála do tohoto sálu úplně z jiného vesmíru. Prostřednictvím pana místopředsedy paní Gajdůšková, jak to tady stavíte? Vy jste nebyla členkou ČSSD v minulém volebním období, kdy byl premiérem této vlády pan Sobotka, který společně s ostatními kolegy podepsal tuto koaliční dohodu? Skutečně to je vrcholná přehlídka demagogie, to, co jste tady prostřednictvím pana místopředsedy právě teď předvedla. Vy tady rozdáváte miliardy na jízdné zdarma a na obranu nechcete zvedat finanční prostředky alespoň tak, jak jste se k tomu už před pěti lety zavázali? A dlouho se z jejich působení vzpamatovávat! Protože skutečně taková situace ve školství po ministrování pana Chládka a paní Valachové, to tady ještě nebylo. Takže si zameťte u vás v ČSSD před vlastním prahem a nepředvádějte tady festival demagogie!
Toto vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky. Prvním je pan poslanec Lubomír Zaorálek, připraví se pan poslanec Ferjenčík a paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A vysvětlím proč. A chtěl bych tady říct, že to byla právě vláda Bohuslava Sobotky, která tohle začala vracet zpět. A my jsme znovu začali obranu posilovat.
Děkuji. Prosím, máte slovo. V obou případech bude naplněno to, že rozhodujeme o tajné volbě. Ale já se omlouvám, jenom na vysvětlenou. Pokud neschválíme tu tajnou volbu, tak budeme hlasovat veřejně. My hlasujeme o návrhu volební komise na tajnou volbu. V případě, že tento návrh neprojde, budeme hlasovat veřejně. Je to v souladu skutečně jak s pravidly volební komise, tak s tradicí. Prosím, pane předsedo.
A máme to.
Tak se v rámci rozpravy, tedy jako předseda volební komise, hlásím. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi, ten to vlastně rozsekl. A pokud to nebude přijato, pak přistoupíme k druhému kroku a budeme rozhodovat o způsobu té tajné. Jenom k tomu návrhu pana předsedy Stanjury chci říci jednu věc. Jak Senát ve svém usnesení v požadavku na Sněmovnu, tak zákon nespecifikují, neříkají, kolik kandidátů tam máme vyslat. My můžeme předjímat, že se volí jedno jméno, to znamená, v tom druhém kole bych mohl dovozovat, že tedy budeme zužovat na dva, na dvojnásobek, ale také můžeme tam vyslat dva nebo tři nebo čtyři. A pak nevím, neumím si odpovědět, podle jakého klíče bychom v tom druhém kole měli zužovat. A jinak si dovolím, a není to myšleno ve zlém, stát si za návrhem volební komise.
Do druhého kola postoupí všichni ostatní.
Ještě se někdo hlásí do rozpravy? Nemohu nicméně dát hlasovat o veřejné volbě, protože jednací řád stanoví, ve kterých případech se hlasuje tajně, a v těch ostatních se hlasuje tajně, pouze pokud se na tom usnese Sněmovna. Takže budeme hlasovat o návrhu, abychom v tomto případě rozhodovali tajnou volbou. To bude první hlasování. Je prosím s tímto postupem souhlas, nebo má někdo nějaký jiný návrh, námitku? Ne, takže můžeme postupovat podle tohoto návrhu. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Rozhodli jsme o tom, že volba bude tajná. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Rozhodli jsme o dvou kolech této volby. Myslím, že jsme se vyrovnali se všemi návrhy, a nyní předávám ještě slovo panu předsedovi komise, aby nás informoval o lhůtách a způsobu volby.
Tak děkuji za to hlasování. Nyní prosím o přerušení tohoto bodu.
Děkuji. Přerušuji projednávání tohoto bodu na provedení volby.
Dále nezohledňuje ukončení financování některých služeb sociální prevence z evropských zdrojů v rámci tzv. individuálních projektů. Podívejte se, ke kterému hnutí patří nejvíce hejtmanů. Dámy a pánové, je potřeba toto skutečně zohlednit při dnešním hlasování o pozměňovacích návrzích. Současný návrh státního rozpočtu na sociální služby kromě výše uvedeného nezohledňuje ani demografické změny společnosti, především rostoucí potřebu služeb pro seniory, ale také tolik diskutované potřebné služby pro autisty. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás tedy požádat o podporu některého z pozměňovacích návrhů, které předkládali poslanci KDU-ČSL, ať už to je poslankyně Pavla Golasowská, či poslanec Vít Kaňkovský, a to těch návrhů, které navýší prostředky na sociální služby o 800 milionů korun. Podporu tohoto návrhu vnímám jako zásadní, neboť předejde možným kritickým situacím, které by při nedostatku financí v sociálních službách vznikly v souvislosti s odlivem pracovníků do odvětví lépe ohodnocené práce. Myslím si, že to je věc tak zásadní, že si zaslouží nejenom naši pozornost, ale také naši podporu napříč politickým spektrem. A druhé téma, které bych rád připomněl, dámy a pánové, to je podpora školství a vzdělávání, aby to nezůstalo jenom na těch předvolebních billboardech a v rámci našich programů, a zase, vlastně musím rád konstatovat, napříč politickým spektrem. Ale pojďme skutečně tuto věc vzít vážně. Ono to má totiž logiku. Toto jsme nezohlednili. Já věřím, že i prostřednictvím krajů se tyto prostředky dostanou k ředitelům. To je dobře. Ale je potřeba také pamatovat na to, že školství není jenom o platech, ale také o vybavenosti těch škol. Co chci připomenout. Ono se nejedná pouze o financování regionálního školství. Máme tady také segment vysokých škol. Máme tady ale také segment škol soukromých a církevních. Patří k elitám českého školství. A přestože na to opakovaně upozorňujeme, tak na to vláda nechce slyšet. Já bych chtěl velmi poprosit o podporu těch pozměňovacích návrhů, které zde jsou, ať už to je kolega Jiří Mihola, nebo je to návrh, který jsme předkládali společně napříč poslaneckými kluby a je pod ním pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Toto jsou věci, které skutečně nejsou vyhozenými prostředky, ale jsou to prostředky, které investují do kvality. Kvality školství a kvality vzdělávání. Ona to skutečně není formalita. Běžte si to někdo zkusit. Běžte si zkusit mít zodpovědnost za třídní kolektiv, kde musíte komunikovat dneska stále častěji s OSPODem, kde musíte komunikovat s rodiči, kde musíte komunikovat s dalšími organizacemi napříč, a to všechno nad rámec vašich povinností. Já jsem ji měl, vím, o čem hovořím. Prosím, zohledněme i toto, ať už by to bylo v rámci exekutivního opatření, tak jak o tom hovoří Kateřina Valachová, nebo to bude v rámci toho, že konečně projednáme a schválíme novelu zákoníku práce, ale třídní učitelé si tuto podporu skutečně zaslouží. To, co dneska vláda schválila, to je nárůst spodní hranice ze 400 na 500 korun. Nezlobte se na mě, to je skutečně směšná záležitost. Věřím, že podporou těchto pozměňovacích návrhů budeme mít na vědomí a mít na pozornosti nejenom sociální služby, ale také školství. Dámy a pánové, je to investice do naší budoucnosti. Děkuji za podporu, děkuji za pozornost.
Děkuji.
Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, mě popravdě řečeno překvapuje, když se tady dovídám, že nám hrozí kolaps v oblasti sociálních služeb, protože v návrhu na rozpočet na příští rok, který dneska projednáváme, je navržena historicky nejvyšší suma na oblast sociálních služeb. Tuto změnu posvětil monitorovací výbor a čekáme na kladné stanovisko Evropské komise. Takže zde budou také další finanční prostředky. Opravdu historicky rekordní. A třetí věc, už jsme tady také o tom hovořili. Je zde pozměňovací návrh KSČM také ve prospěch sociálních služeb ve výši 200 mil. korun.
Děkuji, paní ministryně.
Já musím reagovat na paní ministryni Maláčovou. Už jsme tady hovořili o tom ve druhém čtení a pořád se nějak nechápeme. My nerozporujeme to, že návrh státního rozpočtu na rok 2019 přináší rekordní částku do sociálních služeb.
Tak to je jeden příklad velké skupiny obyvatel, jimž tato instituce poskytuje podporu. Podobně osoby se zdravotním postižením. Tam je dobré si uvědomit, že se v naší zemi může stát třeba to, že se nesprávně stanoví datum vzniku invalidity, a to takovým způsobem, že... Podobně se na ombudsmanku a její úřad obracejí třeba lidé kvůli příspěvku na péči. Už jsme to probírali. A potom je důležité, když je nějaká instituce, která jim zdarma může být nápomocná, když jiné státní instituce selžou. Dám poslední příklad a potom přejdu k dalšímu tématu. Jsou to věci velmi citlivé. A konkrétní taková dobrá zpráva z poslední doby byla, že až na základě právě šetření Kanceláře veřejného ochránce práv se podařilo, aby zmíněný OSPOD, Orgán sociálně-právní ochrany dětí, na poslední chvíli, v poslední den možnosti, podal odvolání proti rozhodnutí soudu, který zamítl návrh na svěření dítěte zpět do péče matky. Tady u toho konkrétního případu chci zdůraznit, že o co je důležitější mít takový institut, jako je ombudsman, ombudsmanka, tak že přestože ten konkrétní úřad, ten konkrétní OSPOD věděl, že matka splnila všechny podmínky pro převzetí dítě, že je schopna se o něj starat, tak to odvolání vůči rozhodnutí soudu tenhle ten důležitý orgán podal až na apel právě právníků z Kanceláře veřejného ochránce práv. Já to chci zdůraznit, že to je naprosto normální, že úřady dělají chyby. Je to důležitá organizace. I nám se může hodit, až budeme třeba starší, když na nás přijde nějaká nemoc, že budeme mít zastání, které nebude stát tisíce a tisíce na právníky. Potom si vám dovolím, kolegyně, kolegové, předložit druhé téma, téma, které skutečně může být velice levné a přitom efektivní. Tušíte, kolik celkem náš stát dá ročně za poštovné? Ráda bych přitáhla vaši pozornost k té částce. Jsou to téměř 2 miliardy korun ročně. Poštovné - velice často papíry přeposílané skutečně z jednoho úřadu na druhý. Je to přesně ten prostor pro úspory, který jenom povede k větší spokojenosti všech. Portál občana, tak to už je uživatelsky docela vstřícné, docela přívětivé, že se tam chystají ještě nové, pozitivní změny a že v podstatě ty situace, kdy lidé mají datovou schránku, a stejně jim přijde doporučený dopis, nejsou v pořádku, že je potřeba se ozvat, že je potřeba postupně naše úřady naučit, že lidé ty datové schránky mají. Ještě pár čísel pro vás. A z fyzických osob podnikajících pouze 143 000 datových schránek. Ročně se počty datových schránek zvyšují pouze okolo 20 000 mezi fyzickými osobami a fyzickými osobami podnikajícími. To je opravdu obrovský prostor pro úspory. A dobrovolnou podporou využívání datových schránek bychom tuto částku mohli výrazně snížit.